Pokud tomu tak není, budeme se řídit pevně zařazenými body. A pokračují body 229, 230, 231, 232, 233, a to jsou petice, doporučení veřejného ochránce práv a činnost veřejného ochránce práv. Tolik tedy k tomu a předám řízení schůze.
Dobrý den. Protože nezazněly návrhy na změnu schváleného pořadu schůze, budeme se věnovat bodu číslo Prosím pověřeného člena organizačního výboru, pana poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, máte slovo.
Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci.
Děkuji. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Ještě jsem neotevřel podrobnou, máte slovo.
Máme rozklikávací rozpočty a tak dále.
A nyní otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se omlouvám za takovou miniaturní vsuvku. Chtěl jsem jenom poděkovat panu kancléři za to, že rozklikávací rozpočet Sněmovny už existuje.
Další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Já bych prosil pana zpravodaje, kdyby nás seznámil s návrhem usnesení.
Děkuji.
Děkuji. Já jsem mezi tím přivolal poslance a poslankyně do sálu, můžeme tedy zahájit hlasování. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Paní předsedkyně petičního výboru Helena Válková už je připravena.
Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jak upoutat vaši pozornost k bodu, který většinou vaši pozornost moc neupoutává. Až zjistíte data nebo si poslechnete data, kterých se týkají, tak samozřejmě se vám může zdát, že to je obsoletní.
Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Pokud si bude přát, tak ta zpráva o peticích dala poměrně dost práce a velmi ráda vám ji přečtu. Celkem si myslím, že pro vás je asi důležité, kolik z nich se vyřídilo z těch 22 v tom pololetí a kolik se přesunulo do dalšího pololetí. Takže v současné době tyto staré petice nemáme a máme všechno vyřízené.
Ministerstvo obrany v případě této veřejné zakázky od počátku postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zvolil zadávací postup, který plně odpovídá všem tuzemským i unijním obecně závazným předpisům, a Ministerstvo obrany je připraveno zákonnost všech kroků doložit. Ministerstvo obrany vždy řádně a včas vypořádalo podané dotazy nebo námitky společnosti Leonardo. Na všechny dotazy v rámci zadávacích řízení reagujeme. Jedná se o kvalitní vrtulníky, na vysoké technické úrovni, ověřené v podmínkách reálného bojového nasazení v operacích. Dále bych chtěl zareagovat konkrétně na některé věci, které tady zazněly. Ve vztahu k nabídce společnosti Leonardo není pravda, že splnili všechny technické požadavky, a to zejména nenabízeli vyzbrojený vrtulník. Zároveň nebyl tento vrtulník, který italská strana nabízela, nikdy použit v boji. A pro úplnost, jedná se o přestavěný civilní vrtulník, který nebyl vyvíjen jako vojenský. A dále bych chtěl říct, že marketingový průzkum, který zmiňoval pan předseda, byl překonán, tak jak jsem říkal, protože byly tři, následným, dalším navazujícím průzkumem. Co se týká NATO, agenturu využíváme, ale v tomto případě není přijatelná cesta využít agentury, která provádí nákupy, hlavně hromadné nákupy, tzv. agentura NSPA v rámci NATO.
Já také děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde nějaké stárnoucí omluvenky.
To jistě je dobré. I za to, že to zapojení českého obranného průmyslu je zajištěno. A pokud by měla být zatížena nějakou právní vadou, tak by to znamenalo pokuty, které by nebyly možné využít ani pro rozvoj našeho průmyslu, ani pro jiné účely ve státním rozpočtu. Takže tolik ode mě.
Tak děkuji. Ano, pan ministr se hlásí dále do rozpravy. Samozřejmě může se přihlásit i někdo jiný.
Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl pár poznámek. Co se týče spolupráce s italskou stranou, tak tady bych chtěl podotknout, s italskou stranou máme dlouhodobé, velmi dobré přátelské vztahy i v rámci obranného průmyslu. Naopak Česká republika dává zlomek, vyváží zlomek do Itálie, což za stejnou dobu, o které jsem hovořil, činí asi půl miliardy korun.
Říká přímo: mám radost. Já si myslím, že naopak my jsme oběti diskriminace. Nebo já si snad v Saúdské Arábii, nebo nějaká žena nebo muž, můžu si tam vzít plavky a procházet se po ulici? Můžu si tam otevřít pivo? Můžu si tam postavit nový křesťanský kostel? My jsme pro, jak jsem říkal už v úvodu, my jsme pro vyvážené vztahy. My jsme pro to, aby byla stejná práva i povinnosti, aby všichni měli stejná práva a povinnosti. Vždyť je to přesně naopak. Já vůbec nechápu, jakým způsobem uvažuje ten úřad ombudsmana. Takže až oni budou sekulární, až oni budou tolerantní, tak přeci není problém, aby ten vztah byl vyvážený. Takže samozřejmě tady bych v této souvislosti chtěl zdůraznit, že hnutí SPD samozřejmě jako vždy nabízí konstruktivní řešení tohoto problému, protože už nám tady leží rok dva zákony v souvislosti s islámem. Leží nám tady zákon na zákaz islámského zahalování. Takže tady nemá smysl řešit, jestli to jde, nebo nejde. Prostě to jde. Nebo nějaká karnevalová maska. Dále jsme tady podali také návrh zákona na zákaz propagace nenávistných ideologií. Máme na mysli pochopitelně islámskou ideologii. Ona obhajuje takovouhle ideologii. Tak teď nevím, za co je placená. A paní Šabatová je obhájcem této ideologie. Všichni víme, že tam je, jsou všude fotky, je spousta videí, všechno, a samozřejmě možná paní Šabatová to ví, kde je ta mešita, ale o to hůř, protože by nekonala. Já za sebe říkám, je to žena, takže se snažím být maximálně slušný a snažím se to brát opravdu ve věcné rovině, ale skutečně jsem rád, že už paní Šabatová končí.
Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejdříve pan poslanec Kopřiva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že se nebude jednat o zneužití faktické poznámky, protože ta se má vyjadřovat k průběhu rozpravy, a mně to přijde, že se teď budu vyjadřovat spíše ke střelbě hnojometů, které tady zaznívají.
Já bych se zejména chtěla omluvit všem posluchačům, kterým připadaly některé předchozí projevy jako plýtvání veřejnými prostředky, za to, že to museli poslouchat.
Děkuji za slovo. Protože nemáme tu britskou tradici, tak tady neprobíhalo během předchozích projevů bučení a podobně, místo toho všeobecný nezájem případně. A pokud vím, tak v současné chvíli nějaké soudy probíhají. To není předmětem práce veřejného ochránce práv, protože ten má chránit běžné občany před nějakou zvůlí ústavní a nedostatkem spravedlnosti. A to je to, co tady musíme řešit, a k tomu se budu vyjadřovat později, až se přihlásím řádně do rozpravy, protože byla přinesena nějaká ta doporučení a nic se z nich nerealizovalo, ať už ve Sněmovně, nebo na vládě, která by se tohoto týkala. To je prostě diskriminace naopak. Ostatně to konstruktivní řešení, o kterém se tady mluvilo, ten zákon o zákazu zahalování, by pravděpodobně zakázal maškarní plesy a zcela určitě v té formulaci, jak je nastaven, by zakázal závoje nevěst. Takže tolik k tomu navrženému konstruktivnímu řešení.
Tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák.
Nechápu, kde se tuším v tom rozsudku, ale i z úst paní ombudsmanky vzal ten pojem náboženský symbol. Takže já si pod těmi ozdobami představuji, že ty ženy asi nemají chodit příliš nahé. Já bych to přirovnal k tomu, že naši prapředci, prababičky, když šly prostě pod čepec takzvaně, tak prostě když se vdaly, tak si začaly zakrývat hlavu.
Tak, přeji hezké poledne. A já tedy dodám, že zprávu projednal petiční výbor.
Já vám ho přednesu. Takže já ho teď přečtu. Legislativa Poslanecké sněmovny potom sama zváží, jak se s ním vyrovná. Jde tam samozřejmě o termín, který jsme schválili pro vládu, která se má zabývat těmi legislativními podněty a která má Poslanecké sněmovně předložit potom zprávu o jejich využití. Poslanecká sněmovna Parlamentu Po konzultaci s legislativou tak činím, protože takové usnesení bylo schváleno.
A jelikož už konečně končí šestileté funkční období paní Šabatové, tak to vezmu trochu šířeji. Je ale nezpochybnitelný a prokazatelný tisícovkami konkrétních příkladů nebetyčné úřední, policejní nebo justiční zvůle. Ne vše z této oblasti spadá do působnosti tohoto úřadu. Ale za každého potřebného člověka, kterému se dostane pomoci proti nějaké zvůli, patří komukoli, i tomuto úřadu, dík. Takže kdyby úřad fungoval, tak jak má, to znamená chránil práva těch normálních, slušných, obyčejných, pracujících lidí, tak by to bylo v pořádku. Ale to, co je pro nás zcela nepřijatelné, je filozofie paní ombudsmanky Šabatové, která si to od počátku popletla a je především ochránkyní práv menšin, nepřizpůsobivých a islámského zahalování na školách. Ano, každá demokracie musí chránit menšiny, ale nikdy to nesmí být na úkor většiny. My v SPD si myslíme, že ochrana práv spočívá ve vymáhání rovnosti všech. Nikoli nerovnosti. Ukázkovým příkladem je jak samotné konání a činy paní ombudsmanky v některých medializovaných kauzách, tak i legislativní návrhy jejího úřadu. Měli bychom paní ombudsmance opakovat, že diskriminace je špatná a že i pozitivní diskriminace je diskriminace. A v tomto případě je poškozena většina těch, kteří za stejné dovednosti dostanou horší hodnocení jen proto, že jsou Češi. V minulosti paní ombudsmanka navrhovala změny ohledně posuzování diskriminace s tím, že diskriminací je i odmítnutí služeb, bydlení atd. I toto zdánlivě antidiskriminační opatření je ale ve skutečnosti diskriminace. Tím, že majiteli bytu zakáže paní Šabatová vybírat podle vlastních kritérií mezi nájemci, tím diskriminuje vlastníky nemovitostí.
Děkuji.
Nyní budeme pokračovat v rozpravě a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pavel Plzák a druhou faktickou ještě tady mám - paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Já jsem chtěl reagovat na pana ministra Zaorálka. Pane ministře Zaorálku, jestli mohu k vám, vy jste vylíčil paní ombudsmanku jako železnou lady. Možná to tak je, ale ona má i svoji odvrácenou stranu. A já bych vám přál, abyste jel popovídat si do zařízení, kde byl úřad ombudsmana na kontrolách, a popovídat si s vedením. A někdy ty kontroly až zavání šikanou. Vysklí nám tady okno tím květináčem. Ale co je horší, že bohužel vedení toho úřadu na popud paní ombudsmanky přišlo o peníze.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážená paní ombudsmanko, kolegyně, kolegové, já bych chtěla říct trošku pohled z jiné strany. Ať už v pozici senátorky, nebo teď jako poslankyně, tam, kde jsme nic nezmohli, kde jsem nezmohla nic jako zákonodárce, když se na mě lidé obrátili s problémy vůči orgánům státní správy, a byli to zvláště lidé se zdravotním postižením, tak tam pomohl úřad veřejného ochránce práv. Já skutečně velmi a velmi děkuji jak paní Šabatové, veřejné ochránkyni práv, tak celému jejímu úřadu za práci, kterou dělají. Je potřebná, je velmi potřebná v naší společnosti. A myslím si, že my jako zákonodárný sbor bychom tuto organizaci, tuto instituci, měli podporovat, a ne její autoritu snižovat.
Nyní přečtu omluvy. Upozorňuji, že vás v jednu hodinu přeruším.
Vážené dámy, vážení pánové, nic víc nepotřebují občané než vymahatelnou spravedlnost. Konkrétní kauzy ukazují, že před zvůlí není bezpečný fakticky nikdo bez ohledu na to, zda je bohatý, nebo chudý, zda je anonymní občan, nebo populární osobnost. Současná podoba veřejného ochránce je z toho pohledu nedostačující, protože ombudsman nemá šanci pomáhat například obětem justiční zvůle. To další je, že i sama nedostačující pravomoc pod vedením paní Šabatové zdegenerovala na obhajobu naprosto nesmyslných pseudopráv vybraných menšin na úkor práv většiny. Rád bych zdůraznil, na úkor práv té pracující, společensky přínosné většiny. Ochrana menšin před zvůlí jakékoli většiny je naprosto legitimní.
Konečně další petice byla za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek. Peticí se potom petiční výbor zabýval, uspořádal k tomu veřejné slyšení. A konečně 26. 6. byl doručen petičnímu výboru jeden arch petice za nediskriminační navýšení rodičovského příspěvku s jedním podpisem a 226 podpisy elektronickými. Vidíte, že se opravdu stále více setkáváme s případy elektronických podpisů, a je třeba zařadit na jednání pléna ten pozměňovací návrh, který by to umožnil. To je za mě všechno.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Otevírám podrobnou rozpravu. Nemám přihlášku do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím. Prosím o seznámení s návrhem usnesení. Slyšeli jsme návrh usnesení, o kterém nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Ano, děkuji paní předsedkyni petičního výboru. Tím jsme se vyrovnali se zprávami o peticích tak, jak jsme měli je zařazeny na dnešní program schůze. A já otevírám další bod, což je Místo předsedy vlády Andreje Babiše byl pověřen uvedením tohoto materiálu ministr životního prostředí Richard Brabec. Pan ministr je nejen přítomen, ale už je i připraven, takže pane ministře, máte slovo.
Kdo je připraven, nebývá překvapen. Já budu stručný. Touto zprávou vláda reaguje na žádost Poslanecké sněmovny informovat ji o využití doporučení veřejné ochránkyně práv změnit určité právní předpisy, a tak řešit některé problémy, se kterými se při své činnosti setkala. Ministerstvo zdravotnictví zároveň aktuálně připravuje novelu zákona o zdravotních službách, která reflektuje i výstupy další činnosti. Podobně Ministerstvo práce a sociálních věcí již předložilo novelu zákona o sociálních službách, kde má zavést postih zásahů do práv osob či nezávislé posouzení stížnosti v sociálních službách. Některé otázky, jako například renta pro osoby poškozené pracovními úrazy či vydávání osobních dokladů na základě rodinných událostí, ke kterým došlo v zahraničí, jsou nadále předmětem hlubší debaty a hledání konkrétních řešení.
Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal petiční výbor.
I na to jsme upozorňovali. Nicméně některé věci se pomalinku dostávají dopředu. Je potom na vládě a na těch, kteří vládu v tomto směru ze strany Poslanecké sněmovny doplňují svými pozměňovacími návrhy, aby uvedli tyto mezery nebo nedostatky v soulad s návrhy veřejné ochránkyně práv. Já bych jí také chtěla, protože zřejmě možná to bude už naposledy, co budeme mít tuto možnost, poděkovat za konstruktivní vztah a dobrou spolupráci s petičním výborem v průběhu posledních - nejenom tohoto volebního období, ale i předcházejícího. A současně sebekriticky musím říci, že mně se to samotné ne vždy dařilo, abych tyto otázky prosadila. A proto jí na jedné straně moc děkuji, na druhé straně chci vysvětlit, proč třeba některé věci, které navrhovala, trvají tak dlouho - protože se jim nedostalo dostatečné pozornosti. Obecně lze říci, že se téměř se všemi jejími doporučeními lze ztotožnit.
Zajímavé je, jak se v praxi podivně protikladně posuzuje právo kohokoli být například obsloužený v hotelu či v restauraci. Na jednu stranu už několik restaurací dostalo pokuty za to, že odmítají v provozovně děti, a některé kauzy potvrdil i správní soud. Podobně byly pokutované podniky, které odmítaly například některé Romy. Na straně druhé se Ústavní soud zastal hoteliéra, který odmítal ubytovat ruské klienty, přesněji ubytoval je jen tehdy, pokud písemně vyjádřili nesouhlas s anexí Krymu. Nenáviděný Rusák nemá práva, Rom ano. Paní Šabatová podle sněmovního tisku nezpochybňuje, že na udělení státního občanství není právní nárok, ale to je protimluv, protože pokud to platí, pak stát má naopak právo neudělit státní občanství bez jakýchkoliv důvodů a bez povinností cokoliv zdůvodňovat. Paní Šabatová opravdu, musím říci, velice poškodila image úřadu veřejného ochránce práv. Je to elitářské vidění světa, ve kterém zřejmě neexistuje normální pracující česká a moravská rodina. Paní Šabatová a úřad pod jejím vedením bohužel nemá důvěru naši, ani důvěru veřejnosti, což jsou prokazatelná, kvantifikovaná fakta.
Mně se zdá, že úroveň hluku je nadměrně vysoká.
Jednoznačným viníkem stavu je paní Šabatová. A tuto chybu bychom měli jasně pojmenovat a měli bychom si jasně říct, abychom tuto chybu už tady neopakovali. A čas mi dal za pravdu a ukázalo se, že nevolit paní Šabatovou bylo správné rozhodnutí. A hodnocení veřejnosti tomu jasně odpovídá. Na to si přímo stěžují pracovníci, státní úředníci z odborů sociální péče v České republice. Zatímco oni se snaží ze všech sil kontrolovat, aby nebyly zneužívány sociální dávky nepřizpůsobivými, tak paní Šabatová poštvává - poštvává! A nebyl jsem u toho jenom já, byla u toho tady i například naše poslankyně Šafránková, která má u nás na starosti sociální věci. Lidé s úřadem přitom spojovali velká očekávání, protože lidská práva je třeba vrátit všem lidem, aby nebyla jen záležitostí menšin. Lidská práva mají totiž ženy i muži, i běloši, Čech nebo Moravák, katolík i heterosexuál a samozřejmě i majitelé bytů nebo restaurací. Mají je také miliony těch, co denně vstávají do práce a platí tak vysoký plat paní ombudsmance, tak spousty těch, co do té práce vstávat odmítají. Ty ovšem paní Šabatová vždycky prioritně hájila. Okrádat slušné a řádné občany o jejich vydřené peníze je také diskriminace jako hrom. A bude dobře, když i takoví lidé jednou v úřadě ochránce práv začnou mít větší zastání. A tady bych se ještě krátce vrátil k té jedné z mnoha negativně medializovaných kauz, které má na svědomí ombudsmanka paní Šabatová.